I toto považuji za nezodpovědné. A také zde už hovořila kolegyně Pecková, je tady i ohrožení samotného zdravotnického systému. Nevím, zda paní ministryně využila toho času mezi druhým a třetím čtením a jestli se tu informaci dozvíme. Předpokládal jsem, že se ji dozvíme na začátku dnešního projednávání. A dovolte mi, abych jenom část toho dopisu vám zde dneska přečetl: Interna a interní oddělení jsou páteří českého zdravotnictví stejně jako ve většině zemí světa. Samozřejmě nechceme vůbec podceňovat význam dalších oborů, bez kterých by nebylo možné poskytovat kvalitní péči a se kterými musíme úzce spolupracovat. Ale právě s ohledem na úlohu interny se kritická situace na interních odděleních velmi rychle odrazí v celém českém zdravotním systému. Jistě, v naší zemi je někdo zodpovědný za fungování zdravotnictví a řešení není úkolem odborných společností.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza vyžádaná klubem ČSSD, paní ministryně je již na svém místě. A já se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ale jak říkal pan Werich, vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Ten první, který explicitně vyžaduje jako podmínku přiznání dávky dlouhodobého ošetřovného souhlas zaměstnavatele, to je záležitost částečně politická a TOP 09 chrání pracovní místa tím, že se snaží co nejméně komplikovat život zaměstnavatelům, kteří tato pracovní místa vytvářejí. Jedná se o podmínku sedmidenní hospitalizace. A samozřejmě je tu i nákladovost. A ta nákladovost je tady, nejen co se týče dávky samotné. Ta nákladovost opět souvisí i s komplikacemi, které zbytečná hospitalizace, neindikovaná hospitalizace může přinést.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Vilímec.
Nicméně neodpustím si několik poznámek.
Chybějí kvalifikovaní lékaři, protože po dosažení kvalifikace, která jim umožňuje pracovat samostatně v soukromé ambulanci, z interních oddělení odcházejí za menším pracovním zatížením a lepším ohodnocením. V důsledku dlouhodobého a prohlubujícího se nedostatku sester je lůžková kapacita v nemocnicích významně omezena, protože nemá kdo pacienty ošetřovat. Platí to zvláště na interním oddělení, kde je práce z nejnáročnějších. Mnohá lůžková zařízení jsou v uvozovkách dočasně uzavírána. Opravdu to považuji za dostatečné. Nijak to nezvýší možnost zneužití tohoto institutu a naše zdravotnictví to alespoň nedostane do další krize.
Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Prosím. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Rozprava pokračuje. Prosím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky nebo paní zpravodajky. Já jenom přečtu omluvy. Omlouvá se pan kolega Augustin Karel Andrle Sylor z dnešního jednání z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Karel Černý z dnešního jednání z osobních důvodů. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.
Hezké dopoledne přeji všem. Před každým hlasováním o jednotlivém pozměňovacím návrhu vám stručně sdělím, o co se jedná.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Návrh procedury byl přijat.
Jde o pozměňovací návrh, který vzešel z usnesení sociálního výboru dne 1. června. Jedná se o můj pozměňovací návrh v tom smyslu, že zaměstnavatel není povinen udělit souhlas s nepřítomností zaměstnance v práci jen v případě, že prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.
Kdo je proti? Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl.
Garanční výbor nedoporučuje.
Kdo je proti?
Další pozměňovací návrh pod písmenem C paní poslankyně Pekarové stanovuje, že podmínkou je souhlas zaměstnavatele. Garanční výbor nedoporučuje.
Ptám se, kdo je pro tento návrh.
Reálně to bude mnohem méně.
Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci. I poté budeme muset ještě učinit několik organizačních věcí. To rozhodneme v hlasování číslo304, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení neprojednaných bodů. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. V tuto chvíli se s vámi loučím, přeji vám hezkou dovolenou, pokud ji budete mít.
Tak dnes již naposledy. Vážená paní ministryně, 20. dubna 2017 se výbor pro sociální politiku zabýval na svém jednání body aktuální situace v řešení informačních technologií v resortu MPSV a informace o situaci na České správě sociálního zabezpečení. Proč rozhodlo ministerstvo o převzetí dlouholetých kompetencí České správy sociálního zabezpečení a bude řešit důchodovou agendu ve své režii jako jednu velkou zakázku na zelené louce? Myslím si, že právě pracovníci na České správě sociálního zabezpečení mají největší zkušenosti s touto důchodovou agendou. Dále došlo ke změnám ve vedení České správy sociálního zabezpečení, přitom jste nás upozorňovala na to, že je tam všechno v pořádku. Je zarážející, že vyberete ústředního ředitele a ten po velmi krátké době odchází. Ptám se proč. Co se tam děje? Ke své předešlé interpelaci, kdy si lidé stěžují na šikanu - je to opravdu zarážející. Nemáte dlouhodobě obsazené místo ředitele odboru interního auditu a kontroly, což považuji za alarmující. Co s tím uděláte? Kdo řídí procesy vnitřního auditu a kontroly? Já vám za všechny tyto odpovědi velmi děkuji a doufám, že situace na České správě sociálního zabezpečení se zlepší ku prospěchu zaměstnanců a občanů této země. Děkuji za odpovědi.
Vážený pane nepřítomný ministře, bydlím v malé obci nedaleko Zlína.
Vážený pane ministře, ráda bych se zeptala na to, zda a jak bude Ministerstvo financí reagovat na situaci v Lesní správě Lány, příspěvkové organizaci, spadající pod Kancelář prezidenta republiky. Před několika týdny zde zasahovala policie a některé pracovníky v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek obvinila. Nejde přitom o první signál, že je zde něco v nepořádku. Na problémy s veřejnými zakázkami upozornil už dřív také Nejvyšší kontrolní úřad. Dosavadní informace nasvědčují tomu, že Hrad není dobrým hospodářem. Měli bychom na to umět reagovat. Děkuji za písemnou odpověď.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Máte slovo, pane poslanče.
Já vnímám jako občan na trati ze Starého Města do Vlárského průsmyku příležitost mezinárodní dopravy z Prahy přes Vlárský průsmyk až do Nitry. Myslím si, že pokud je povolováno takovéto nasazení jednotek, a víme, že to je na komerční riziko, tak přesto by měly být kontrolovány minimálně kvalitativní parametry těchto vozidel a měly by být vybavovány tak, aby tam nebylo jedno WC, aby tam bylo záložní WC. Jak říkám, vítám konkurenci, ale měly by být rovné podmínky pro všechny dopravce. Vážený pane ministře, již v minulosti jsem v této věci interpeloval pana vašeho předchůdce pana ministra Němečka. Tyto dokumenty jsem předal na Ministerstvo zdravotnictví a žádal jsem o zjištění, zda se jedná o legální systém poskytování finančních odměn, finanční motivace lékařů. Myslím si, že to není správné minimálně z etického hlediska a že to určitým způsobem i narušuje konkurenční prostředí mezi lékaři. Tak prosím o vyjádření. Doufám, že uvedené doklady se na ministerstvu ještě najdou. A prosím o vyjádření, zda takovéto poskytování finančních odměn lékařům za účelem cíleného posílání do vlastních klinik je v pořádku a v souladu s naším právním řádem a co na to říká Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji za slovo.
Vážený pane ministře, na konci června jsem se zúčastnila jednání v Jílovišti, kde zástupci ŘSD a firmy PUDIS představili úpravy na dálnici D4 mezi Zbraslaví a Řitkou. Ano, rozumím tomu, že je nutné zlepšit stav této komunikace a zvýšit bezpečnost provozu, ale je potřeba brát ohledy i na místní podmínky. A s tím souvisí moje prosba na pana ministra. Mohl byste se zasadit o to, aby ŘSD komunikovalo lépe, aby zohledňovalo názory a zájmy obcí a měst? Děkuji za písemnou odpověď.
Vážený pane ministře, dovolte, abych vám tlumočil několik totožných dotazů našich občanů. Tyto dotazy se týkají stavu naší národní památky Slovanská epopej. Dle sdělení památkového úřadu je tato epopej poškozena. Pane ministře, dovolte, abych vám zadal několik otázek. Kde jsou tato plátna v současné době uložena? Děkuji vám za odpověď.
Já vám děkuji, pane poslanče. A slovo má pan ministr kultury.
Souhlas byl udělen na dobu od 1. ledna do 15. srpna letošního roku. Nicméně díla se do České republiky vrátila dle plánu již dne 23. června letošního roku. Dle sdělení Galerie hlavního města Prahy se všech 20 obrazů vrátilo v pořádku, a to v neporušeném stavu. Tato asociace byla také prezentována jako široká odborná veřejnost kritizující včera zamítnutý nový památkový zákon. Zdůrazňuji, že komplexní péče o Slovanskou epopej je kontinuálně zaštiťována a zajišťována experty Galerie hlavního města Prahy, takže kondice všech uměleckých děl je dostatečně prověřována a známa. I přesto v rámci řízení o povolení vývozu do zahraničí prohlédl cyklus obrazů Slovanská epopej se zaměřením na posouzení technického stavu díla dne 22. listopadu 2016 na žádost Ministerstva kultury pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. V rámci Roku české kultury, rok 2017, v Japonsku jsem se počátkem března zúčastnil slavnostního zahájení výstavy Muchovy Slovanské epopeje, která byla stěžejní událostí těchto oslav. Za čtyři měsíce jejího konání ji navštívilo více než 650 tis. návštěvníků včetně císařského páru. V červnu jsem se pak účastnil delegace předsedy vlády v Japonsku, kde jsme byli svědky nebývalého ohlasu k výstavě a ujištění o důležitosti kulturní diplomacie. Konečně sděluji, že Ministerstvo kultury dopisem z června tohoto roku vyzvalo Galerii hlavního města Prahy, aby před dalším uvažovaným vývozem díla vyloučila jakékoli pochybnosti nad jeho stavem, provedla veškeré nezbytné analytické úkony ke zjištění skutečného stavu jednotlivých obrazů po návratu z Japonska a případně učinila všechna potřebná opatření v návaznosti na zjištěné skutečnosti.
Já vám děkuji, pane ministře.
Dnes existuje petice s více jak 15 tis. podpisy občanů, kteří jsou proti těžbě štěrkopísku v dané oblasti. Vážený pane ministře, jak jistě sám víte, realizátorem těžby má být František Jampílek z Lázní Toušeň a základním předpokladem tohoto záměru je úspěšné projití posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Připomínám, že v průběhu posledních deseti let proběhly tři pokusy o získání EIA, z nichž až ten poslední byl úspěšný. Předseda vlády se obává o prameniště pitné vody v rámci hydrogeologického posouzení EIA. Já osobně podporuji stanovisko měst a obcí a petentů k zákazu těžby a zejména k vypracování nezávislé analýzy možných dopadů na pitnou vodu. A myslím si, že vy jako ministr životního prostředí musíte vnímat tyto oprávněné obavy občanů.
Já bych se chtěl pana nepřítomného premiéra zeptat na jeho názor k jedné zásadní věci. Já vám dám příklad. Je to podle mě účelové, je to neférové a žádá si to nějakou změnu.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. To je téma, které se v této Sněmovně probírá čtyři roky, dokonce na to téma byla ustavena i komise, ani nevím, s jakým závěrem. Nicméně ta situace je i nadále tristní. V posledních dnech došlo k uzavření průjezdu dálnice mezi Ostravou a Olomoucí s výjimkou jediného pruhu. Jde o nově vybudovanou komunikaci, na které došlo k vytvoření havarijního stavu zvlněním vozovky zřejmě výsledkem nedodržení technologického postupu při stavbě - lidově řečeno ošizením stavby. Jsem poslancem za Olomoucký kraj, kde toto dopravní omezení se vnímá velmi citelně, je to jiné než v ostatních krajích, protože celá severní Morava, Beskydy, Jesenicko je tím pádem odříznuto od střední Moravy, a jde o zásadní spojení do těchto oblastí, kde řada lidí hledá zaměstnání nebo studium. Jsem přesvědčen, že nejde o běžnou dopravní komplikaci, se kterou bych se samozřejmě obracel na ministra dopravy, ale tím, že to řešíme už tak dlouho, tak se obracím, pane premiére, přímo na vás. Podle mě jde o obrovský skandál, který může být spojený i s korupčním jednáním. A já se vás chci zeptat, a chci od vás slyšet odpověď na následující otázky:
Využiji chviličky a přečtu omluvu pana ministra financí Ivana Pilného, který se omlouvá z pracovních důvodů. Paní poslankyně Zelienková už je na svém místě a bude přednášet interpelaci na premiéra ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zatím jsem se nedozvěděla nic o jakémkoli progresu nebo posunu v této věci. Nicméně jsem zaznamenala, že pan Sobotka se touto tematikou začal velice intenzivně před volbami zabývat, což mě těší, protože samozřejmě zájem premiéra o tento problém může svým způsobem řešení problému pomoct. Mě také překvapil výrok pana ministra životního prostředí, který v médiích řekl, že vlastně těžba štěrkopísku napomůže čištění spodních vod. Takže si myslím, že by mohl aspirovat na ocenění Ropáka roku. Ale to nesouvisí s dotazem, nebo s požadavkem na pana premiéra.
Já vám děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svoji interpelaci na předsedu vlády ve věci rezoluce Evropského parlamentu.
Všichni vaši europoslanci, tedy poslanci za ČSSD, hlasovali pro zavedení kvót. Konkrétně to byli Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche. A vy jste nám poté, co se lidé začali bouřit proti obsazování Evropy muslimskými kolonisty z Afriky a Blízkého východu, začal lživě tvrdit, že česká vláda a ČSSD je proti kvótám. Pro usnesení hlasovali opět poslanci hnutí ANO, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a nezávislých i poslanci ČSSD a zradili tak občany. Umíte, pane premiére, nějak vysvětlit rozpor mezi tím, co nám tady v republice falešně a lživě tvrdíte, a tím, co ve skutečnosti v Bruselu vaše vláda prosazuje? Proč obelháváte občany? Já ten důvod znám. To je jediný důvod. Vaši poslanci hlasují pro kvóty a vy tady občany před volbami obelháváte.
Já vám děkuji. Máte to přesně změřené, ty dvě minuty. Další vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík se svou interpelaci na předsedu vlády ve věci těžby lithia.
Vážený pane nepřítomný premiére, všichni občané této republiky vědí, že v Krušných horách je obrovská zásoba lithia. Obrovská zásoba lithia o hodně nízké koncentrovanosti. Dále, které firmy mají přednostní právo těžby? Je mezi těmito firmami česká firma, například Diamont? Pane premiére, kde se plánuje zpracování této rudy?
Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Ještě využiji chviličky, abych přečetl omluvy. A já dávám slovo paní poslankyni Janě Lorencové, která byla vylosována na první místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se pan poslanec Antonín Seďa.
Dobrý den, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Doufám, že jsem se o něj nepřipravila. O daňových únicích spojených s daňovými ráji už víme dávno. Paradoxně jsou totiž za daňové ráje označovány i některé státy Evropské unie. Pak jsme ale v bludném kruhu, neboť odlivu našich daní, našich peněz jsme odsouzeni trpně přihlížet. Proč to tak dlouho trvá a kdy můžeme očekávat zastavení, nebo alespoň omezení toho, čeho jsme svědky, tohoto obřího tunelu?
Já vám děkuji, paní poslankyně. Předseda vlády je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Já jsem nechtěl zasahovat do té interpelace, ale opravdu v souladu s platným usnesením Poslanecké sněmovny nemůže probíhat jednání, když zde není přítomen ani jeden člen vlády. Prosím, pane poslanče, já se podívám zatím na usnesení.
Problémem ovšem je, že obě stavby jsou v současné době pozastaveny. Předem děkuji za pomoc.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byli jsme ujištěni, že vše je v pořádku. Dostali jsme potom ještě i na základě našich dotazů a z usnesení číslo 257 písemné informace, o které jsme žádali, přesto bych se chtěla zeptat na některé věci, které jsem v odpovědích nenašla a souvisí s důchodovou agendou. Zajímalo by mě, kolik stojí měsíční příprava zadávacích podmínek na vývoj nové důchodové agendy a jaká je předpokládaná cena zakázky. To je první otázka. Za druhé, proč rozhodlo ministerstvo o převzetí dlouholetých kompetencí České správy sociálního zabezpečení a proč bude řešit důchodovou agendu ve své režii jako jednu velkou zakázku na zelené louce. Došlo ke změnám ve vedení České správy sociálního zabezpečení. Je zarážející, že vyberete ústředního ředitele a ten po krátké době odchází. Ptám se proč. Ptám se: víte o tom, co se tam vlastně děje? Dále. Nemáte obsazeno místo ředitele odboru interního auditu a kontroly, což považuji za alarmující. Co s tím vy jako předseda vlády budete dělat? Jak budete apelovat na paní ministryni?